A ten druhý konkrétní dotaz k tomu směřuje. Pokud to legislativně budeme mít ošetřeno na základě přijatého komplexního pozměňovacího návrhu, i když i tady jsou trošku pochybnosti, ale předpokládejme, že to bude legislativně správně, je skutečně Česká správa sociálního zabezpečení připravena to do konce tohoto kalendářního roku technicky připravit a odzkoušet? Já chápu, že každý nový systém má nějaké dětské nemoci. To samozřejmě jsme zažili u mnoha jiných zavádění nových systémů, ale toto je velmi závažná problematika, a pokud nebude dobře i technicky připravena, tak riskujeme kolaps nejenom ve zdravotnictví, ale i v dalších, souvisejících organizacích, zejména u zaměstnavatelů. Takže tolik moje dotazy směrem k paní ministryni a já bych si velmi přál, abychom skutečně přijali takovou normu, která nám zavede funkční elektronickou neschopenku. Potom si myslím, že budeme všichni spokojeni a hlavně budou spokojeni jak zdravotnická zařízení, lékaři, pracovníci České správy sociálního zabezpečení, zaměstnavatelé i pacienti. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Zahájil jsem hlasování číslo 156 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, omlouvám se. Děkuji paní ministryni Maláčové, že je připravena, děkuji panu Lukáši Koláříkovi, že je přítomen, a v přerušené rozpravě bude pokračovat pan poslanec Válek, připraví se paní poslankyně Pekarová, Kolářík a Richterová. Pane poslanče, než vám dám slovo, ještě požádám sněmovnu o klid. Slovo má pan poslanec Vlastimil Válek.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem byl připraven na značkách, až jsem se zalekl, že nebudu moct vystartovat, když byla ta změna, tak jsem rád, že jsem byl dobře zakleknut a připraven. Tak abych pokračoval. A vznesl jsem jednoduchou otázku: Jaké jsou technické problémy implementace eNeschopenky do nemocničních softwarů? Ta odpověď mě překvapila opravdu hodně, protože odpověď byla: Žádné. My neznáme technické řešení, tím pádem vůbec netušíme, jestli půjde implementovat, a tím pádem vůbec netušíme, jestli jsou nějaké technické důvody, proč by s tím měly být nebo neměly být problémy. Mohlo by se zdát, když jsem opoziční poslanec, čím hůře, čím větší průšvih, tím lépe. Ale to je nesmysl! Já jsem jeden z poslanců, který přijímá zákony, které mají sloužit ku prospěchu našich občanů. A neschopenka je něco, co vystavujeme občanovi, který je nemocný, který je v těžké situaci, který není zdravý, který chce co nejrychleji ulehnout a léčit se, a jakákoliv komplikace tohoto procesu spojená s nedokonalým, špatně promyšleným a naplánovaným technickým řešením je naprostá asociální nezodpovědnost! A proto prosím, opravdu první tento projekt ozkoušejme, zjistěme, jaké má případné technické problémy. Podívejme se na to, aby to řešení bylo opravdu dokonalé, abychom se za něj nemuseli stydět my všichni poslanci, kteří o tomto návrhu budeme hlasovat.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, znovu tedy k materiálu, který se týká eNeschopenky. Tak jestli toto není nekompetentnost, jestli toto není šlendrián, tak už nevím, co jiného by to mělo být.
Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme přihlášeni, můžeme přistoupit k prvnímu hlasování.
Jako první bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem F1, je to pozměňovací návrh můj, Lukáše Koláříka, který umožňuje pověřit ministerstvo provozem některých IT systémů Českou správu sociálního zabezpečení.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Děkuji. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Jenom konstatuji, že v návrhu procedury, tak jak jsme ji schválili, a z hlediska toho, co navrhl výbor, tak se říká, že pokud schválíme pozměňovací návrh A, tak jsou návrhy B, C, D a E nehlasovatelné. Pan předseda Stanjura s přednostním právem k hlasování.
Věcně s tím vůbec nesouvisí.
Abychom měli jistotu, že hlasujeme správně, tak přerušuji jednání na tři minuty a prosím o vyjasnění mezi zpravodajem, legislativou a dalšími zúčastněnými. Děkuji.
Ke shodě nedošlo během porady, to se občas stává. Já navrhuji, abychom revokovali naše rozhodnutí o proceduře. Myslíme si, že ten postup není správný, ano, omlouvám se, uniklo mi to při schvalování procedury.
Je to v souladu s jednacím řádem, takže budeme nyní hlasovat o revokaci usnesení o proceduře. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Pak máme tady už ne tak úsměvné činnosti, ale také důležité. Činnosti uvedené v klasifikaci NACE pod kódy 55.90.2 - ubytování ve vysokoškolských kolejích, v domovech mládeže. Tam je zásadní nerovnost. EET by to měla srovnat. Teď ale naprosto vážně, kolegyně a kolegové. Školní kuchyně nabízející stravování třeba seniorům v okolí a my po nich budeme chtít, aby měli EET? To jako vážně? Takže mám to chápat tak, že zavedeme i povinnost EET pro centrální banku? Protože i to je jedna z činností vyjmenovaná pod činnostmi, na které se má EET vztahovat. Pozor! I fotografové budou muset mít EET. I tlumočníci budou muset mít EET. Takže se to vztahuje na lékaře, na veterináře a podobně. A teď už jenom telegraficky. Bude se to vztahovat na činnosti všeobecný úklid budov. Všeobecná činnost veřejné správy. Zřejmě tam je také třeba narovnávat podnikatelské prostředí. Tam je zřejmě také zásadní nerovnost, kterou EET napravíme. Já jsem si vybral jenom některé. Dostávám se už konkrétně k pozměňovacím návrhům. Podle údajů Ministerstva financí byla dána pouze jednou taková pokuta v minulosti. Já jsem přesvědčen, že dopad té nové úpravy, kterou se snažím změnit, do podnikatelského prostředí je jednoznačně negativní a přispívá k nejistotě podnikatelských subjektů. Nově totiž ta právní úprava nezohledňuje závažnost provinění, a tak by ty pokuty mohly být ukládány ve stejné výši jak za administrativní či neúmyslná pochybení, tak i za podvodná jednání. Ta definice je příliš vágní a může skutečně způsobit další likvidaci firem. Jen připomínám, že na většinu úkonů má stát a úředníci cca 30 dnů. To znamená, sám si uvědomí svoji chybu, že zapomněl, a dodá to sám bez výzvy finančního úřadu po lhůtě. A já navrhuji ve variantě My se totiž bavíme o lidech, kteří se sami snažili svoje pochybení napravit. Je přece zřejmé, že ten živnostník nechtěl obcházet své daňové povinnosti, a stát by měl být více tolerantní. Stát také dává pokuty těm, kteří podají kontrolní hlášení po obdržení výzvy ve výši 10 tisíc korun. Já jsem to tady srovnával už na začátku třeba s placením účtu za telefon, kde operátoři dávají lhůtu bez sankce na doplacení faktury. Ruku na srdce, komu se to nestalo. Mně třeba se to někdy také stává. Myslím si, že to je zbytečná zákonná povinnost, která pouze umožňuje zase dávat za něco další pokutu. Nemá to nic společného s výběrem daní ani s narovnáním podnikatelského prostředí.
Prosím, máte slovo. Stanovisko? Děkuji. Zahajuji hlasování.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Naopak by to vedlo ke zvýšení nákladů na výkon podnikání, zvýšení administrativních nákladů a zvýšení regulace ze strany státu. Rozhodnutí dnes je na každém.
Bohužel ono snížení DPH se netýká všech těch, na které dopadne třetí a čtvrtá vlna. Tedy i to, jak to děláme, prostě není férové, není to rovné a spravedlivé pro všechny a prostě ani být nemůže. A jaký bude ten výsledek? Můj předřečník kolega poslanec Munzar tady použil spoustu opravdu absurdních příkladů, pro které činnosti to chceme zavádět rozhodnutím nás, poslanců a Parlamentu České republiky. A takhle my to aplikujeme na obrovské množství činností. Vždyť ti podnikatelé mají většinu svých tržeb přes faktury. Jaký bude ten efekt? Klademe si tu otázku? Já si to prostě nemyslím.
Hezké dopoledne. Ano, je to tak. Já nebudu hovořit o turbulencích na Ministerstvu práce a sociálních věcí a o ztracených časech. On tam hovořil o tom, že ze zákona o nemocenském pojištění je odpovědná za vystavení neschopnosti instituce, ne ten jednotlivý lékař. Ta instituce ze zákona prostě za to zodpovídá. Že je možné najít nějakým způsobem řešení, tam také řekl. Řekl, že tam bude datová věta, kde ten lékař bude připraven. Já jsem ho pozval na jednání na Vysočinu. Technicky to možné je a Česká správa sociálního zabezpečení už se SÚKL v této oblasti komunikuje. Tak si ty záležitosti prosím zjistěme a neříkejme tady věci, které nejsou pravda.
Já jsem na tom semináři také byl, je pravda, že jsem o pár minut odešel dříve, ale hovořit zde o tom, že mluvím nepravdu - myslím si, pane hejtmane, že byste měl vážit slova. Vy sám jste se tam na začátku rozčiloval, že to není nachystáno. Vedení České správy sociálního zabezpečení připustilo, že to nějakým způsobem bude prověřovat. Technicky to přichystané není. To znamená, v tuto chvíli to nachystané není, jsou dělány kroky k tomu, aby to nachystané bylo, a ten rozpor mezi slovy paní ministryně a České správy sociálního zabezpečení prostě existuje, protože oni říkali, že to není potřeba. A podle mého názoru to potřeba je.
S faktickou poznámkou pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče.
Já samozřejmě kolegovi Kaňkovskému neberu jeho přístupy ani názory.
Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní ministryně s přednostním právem.
To je jedna věc.
Děkuji paní ministryni. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Děkuji. Pan předseda Bartošek do rozpravy. Prosím, máte slovo. Ano, pane předsedo. Ano, mám zaznamenáno a samozřejmě tomu požadavku vyhovím. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Dámy a pánové, prosím o ztišení, abychom mohli přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Pane zpravodaji, nemůžeme pokračovat, dokud tady nebude takové ticho, abych vás třeba já slyšel.
Ten doporučuje hlasovat v tomto pořadí: V případě, že tento návrh bude přijat, tak jsou návrhy B, C, D a E nehlasovatelné. Pokud tento bude přijat, tak jsou návrhy B nehlasovatelné.
To je návrh procedury. Je nějaký protinávrh? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 157, přihlášeno 168 poslanců, pro 160, proti nikdo.
Dále jsem samozřejmě navrhl zrušení celé té třetí a čtvrté vlny. Dal jsem tam drobný kompromis, aby zůstala, aby se ta první a druhá vlna rozšířila na všechny stravovací služby, aby za námi nechodily hospody, že před hospodou jim prodává stánek za lepších podmínek. Takže tady jsem podpořil to narovnání podnikatelského prostředí, vyhověl jsem těm argumentům kolegy Ferance, paní ministryně a navrhl jsem nějaký kompromis, ale současně jsem navrhl zrušit tu třetí, čtvrtou vlnu jako celek. Těch pozměňovacích návrhů je podána celá řada. Velmi vás žádám, kolegové, abyste umožnili hlasovat o tom komplexním pozměňovacím návrhu z dílny ODS postupně, aby skutečně Sněmovna posoudila, jestli ve chvíli, kdy sněmovní restaurace jsou z EET vyňaty, tak aby bylo nutné, že kosmický výzkum pod EET spadá.
Než vyzvu dalšího řečníka, tak vás seznámím s omluvenkami, které zatím došly. A nyní bych tedy vyzval jako dalšího přihlášeného do obecné rozpravy pana poslance Jurečku. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, opravdu stručně. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Než vyzvu dalšího řečníka, tak zde mám jednu omluvenku. Pan poslanec Holík se nám omlouvá od 13.45 do 14.00 hodin z dopravních důvodů. A nyní se mi hlásil s přednostním právem z místa pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.
Když mluvím o někom, například když řeknu, že pan řídící, pan poslanec Pikal, tak to nemusím vaším prostřednictvím, jestli si rozumíme. A teď pojďme k EET. Opakovaně jsme tady mluvili, mnozí z nás, opozice, občas i paní ministryně, o nálezu Ústavního soudu, který zrušil třetí a čtvrtou vlnu. To je hlavní poselství toho disentního stanoviska třetiny ústavních soudců. Použili to hezké srovnání s červeným tlačítkem z tohoto oblíbeného seriálu. A jak k tomu přistoupilo Ministerstvo financí a vláda jako celek? Tohle přesně jsme tady před lety říkali a mnozí z vás, milí vládní poslanci, jste se nám smáli a říkali: takové blbosti, co tady s tím zdržujete. Protože nejsou schopny doložit přínosy EET. Přitom je to vydáváno za úspěch EET. Současně jsme se zeptali, kde tedy v těch oborech, když je EET, že to roste díky EET, kde je přínos kontrolního hlášení, tak jsme se dozvěděli, že zrovna v těchto oborech kontrolní hlášení nepřináší vůbec nic. A to je celá analýza. Nemluvě o těch nákladech. Samo o sobě skandální věta. Ale v porovnání s tím, že vláda není schopna zabezpečit základní funkce státu, souhlasím, že to je o jednu či dvě úrovně níže, a debatujeme tu první zprávu a ne tu druhou. A já opakovaně říkám, že co nejvíc křiví podnikatelské prostředí jsou dotace. Ale v tom vláda nedělá vůbec nic, maximálně vymýšlí nové dotační tituly, nové nerovnosti na trhu, nové nespravedlnosti. Shodou okolností v zemědělství. To je leitmotiv našeho postoje České republiky v Bruselu, když se vyjednává o příštím finančním období. Očekával bych dneska, že tady bude nový pan ministr Havlíček hájit EET do roztrhání těla.
Požádám vás, abyste se usadili na svá místa. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami, já jsem vás všechny odhlásil. Počet přihlášených je ustálený, můžeme začít hlasovat podle procedury. Děkuji vám. Můžeme pokračovat. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Pan ministr? Děkuji vám. Z přítomných 168 pro 33, proti 81 poslanec.
Návrhy předložil poslanec Jan Hamáček. Stanovisko výboru je bez stanoviska.